My jsme tady v Čechách. Vy mluvíte o plynu do německé chemičky a tady vykládáte o závislosti na ruském plynu České republiky. Já nevím, rozumíte tomu, co říkám, že německá chemička kupuje plyn v Německu? Znovu opakuji, že plyn se kupuje jako plyn a ta německá chemička neví, jaký dostává plyn. Je kotovaná na burze a vlastní v ní podíly německé spolkové země. Tak už si to konečně uvědomte, jaké nesmysly tady vykládáte. Jaký metan? Kdo vám to píše, tyhle blbosti? To je nesmysl. Jeden s Norskem. Já už nevím, jak to mám vysvětlit. Takže mají Norsko, prioritně nakupují z Norska a USA. Doufám, jste spokojená. Výborně. A z Ruska, jen když nemají dost, nakupují. Jak jsme to měli dělat? Už nevím, kdo vám to tam píše, vy to čtete, nerozumíte tomu. Není to tak. Není to tak. Stejné podmínky budou nicméně platit i pro bioethanol pocházející z Evropské unie či dovezený z třetích zemí a spotřebovaný na daňovém území České republiky, proto bude velmi záležet na nákladových položkách této výroby. Stejná zvýhodnění budou nicméně platit i pro produkty pocházející z Evropské unie či dovezené ze třetích zemí a spotřebované na daňovém území České republiky. Bude proto velmi záviset na nákladových položkách této výroby FAME v České republice. Je možné očekávat nárůst produkce těchto subjektů s potenciálními pozitivními dopady do zaměstnanosti. Tolik k tomu materiálu. Tady mám ještě k tomu všechna hlasování. Vydal to Nadační fond proti korupci, který mě nikdy neměl rád, takže si myslím, že to je objektivní. Tady mám stanovisko Sdružení pro výrobu bionafty, a to je z 10. března 2002, na návrh vlády na zrušení přimíchávání biosložky do motorové nafty. Nezávisle od Babiše. Naopak podnikatelé byli motivováni, aby investovali. Tato biopalivová povinnost je již téměř 12 let neměnná, ačkoli požadavky Evropské unie na podíly udržitelných biopaliv a dalších obnovitelných zdrojů energie v dopravě vzrůstají. Je totiž nesporný i přes kritiku, která je po celou dobu uplatňování na trhu doprovází, jejich příspěvek k plnění známých cílů. Zejména jde o zvýšení energetické soběstačnosti. - Pan premiér stále mluví o energetické bezpečnosti, takže o zvýšení energetické soběstačnosti. Váha jednotlivých dílčích cílů se pochopitelně mění s ohledem na klimatickou, ekonomickou a politickou situaci. Toto navržené řešení by nejenže hrubě porušilo technologickou neutralitu, která je základním principem všech aktů a legislativy EU v této oblasti, ale zcela nekvalifikovaně vychází z faktu, že biopaliva do motorové nafty jsou vyráběna pouze na bázi řepkového oleje. Tuzemské výrobní kapacity bionafty používají jinou vstupní surovinu než řepkový olej. Již dosáhly 66 % celkových kapacit.
Moc to v médiích nezaznělo, proto bych se u toho zastavil, protože vláda Petra Fialy z ODS připravila mladé rodiny o dostupné bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše z Pirátů totiž předčasně po třech měsících účinnosti zastavilo program s názvem Vlastní bydlení určený na pomoc mladým rodinám při pořízení bydlení. Je to další ukázka diletantství a asociálnosti současné vlády. A vůbec to nemuselo být pouhých 700 milionů korun. To je totiž ta pravda. Vládní poslanci to však svým hlasováním odmítli. A tady u toho je potřeba se chvilku zastavit. To znamená, opět se potvrzuje, že vládní pětikoalice Petra Fialy upřednostňuje dary do zahraničí před tím, aby naše mladé rodiny dosáhly levněji na dostupné bydlení, nebo aby měly dostupnější bydlení. Takhle, ten výsledek je stejně stejný, to je to, co já jsem říkal. No, jsou ty možnosti pouze tři. A všechny tři jsou z mého pohledu špatně. No to je šílené. To snad není možné vůbec už, tohleto. Tímto způsobem vláda připravila tisíce našich mladých rodin o možnost pořídit si vlastní bydlení. Ano, já přiznávám, že pro SPD je rodina na prvním místě. Politik je tady od toho, aby se uměl domluvit. Nevolila. Ale to my takhle nenecháme pochopitelně, protože my budeme hájit naše voliče a budeme za ně bojovat. Ale vy jste za všechno odpovědní. Vy máte plnou odpovědnost za to, jak se tady zdražuje a že lidem se zhoršila dostupnost bydlení. Tady bych rád upozornil taky, byl to článek, kde se vyjadřovali zástupci serveru Reality.idnes.cz, anebo zástupci serveru Bezrealitky.cz Problém je především v Praze. Lidé vám přezdívají "ukrajinská vláda" a Petrovi Fialovi "ukrajinský premiér". Stačí se podívat i na moje sociální profily. Jenom jste zrušil předčasně ten program. Je to šílený.
Tuto rozpravu otevírám. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Nejprve pan ministr zahraničních věcí Lipavský a poté pan ministr zdravotnictví Válek. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Myslím si, že tím pádem všem uprchlíkům z Ukrajiny, maminkám, dětem, všem, zbývá červen a červenec, aby řešili tu situaci. Ministerstvo zdravotnictví těm z nich, kteří jsou zdravotníci, maximálně pomůže, opravdu maximálně pomůže, aby do systému vstoupili.
Dnes od 20 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak. Prosím zpravodaje, pana poslance Pavla Žáčka, aby nás nyní seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Je to návrh, který podal pan poslanec Brázdil a paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Mluvil o tom tady již pan ministr.
Nikoho nevidím, v tom případě dám hlasovat o tom, že si tuto proceduru schválíme. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 23, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 161, proti nikdo. Tento návrh procedury byl schválen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas, můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 158, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji. Tento návrh nebyl přijat. Prosím o přečtení druhého doprovodného usnesení.
Děkuji.
S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.
Děkuji vám za pozornost.
Pane ministře, máte slovo.
V koordinaci se svými partnery v Evropské unii a v NATO naše vláda prosazuje odpovídající sankce vůči ruskému a běloruskému režimu. Do toho zapadlo i vládní usnesení, které má přímou vazbu na krizové opatření s ohledem na zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, které nyní platí a které znemožňuje občanům Ruska a Běloruska podávat žádosti o oprávnění pobytu na zastupitelských úřadech České republiky. Jinak dovolte mi ještě zmínit jednu asi důležitou věc, o které se příliš nemluví. My si velmi dobře uvědomujeme roli opozice v Rusku a v Bělorusku a i to, v jaké se nachází situaci, jaké jim hrozí nebezpečí. A v tomto případě jsme i společně s Ministerstvem vnitra a nevládními organizacemi připravili program, který se jmenuje Občanská společnost. Děkuji za pozornost.
Jako první se přihlásil pan poslanec Milan Brázdil.
Poslední faktická poznámka zrušena, vracíme se do obecné rozpravy. Po panu Maškovi byl přihlášen pan ministr Válek, nicméně nevidím ho v sále, tudíž další v pořadí, pan poslanec Vondrák.
Ale pořád jsme v téhle situaci, že nemáme jasný přehled o tom, kde ti lidé jsou, a to je to, co nám bude dělat problémy. Takže musím tady říct kriticky, pane ministře, že tady toto se nezvládlo. Nevíme to a je to to, co nás teď bude tížit. Já si myslím, že chceme najít řešení toho problému. O tom prostě není sporu a musíme s tím něco dělat, musíme to nějakým způsobem napravit. Vnímám to, co tady říká pan primátor Hřib, že chce provést relokaci. Metoda, kterou musíme využít, musí být principiálně úplně jiná. Takže prosím, já si myslím, že bychom měli lex Ukrajina II přijmout. Myslím si, že to je nezbytná podmínka toho, abychom tyto věci dále zvládali, ale prosím, je tady celá řada věcí, která není dotažena a která nesmírně komplikuje život všem těm, kteří se o tu krizi starají. Prosím, to není pravda. My jsme, ani vy jako obce s rozšířenou působností, ani obyčejné obce, ani hejtmani, jsme zatím nedostali ani korunu, která by kompenzovala náklady, které máme spojené s tím vším, co se kolem nás děje. Nepoloží, my to zvládáme. To znamená, nemáme v podstatě možnost, jak tyto věci rozumně řešit do budoucna, a budeme muset ty peníze ubírat z jiných řekněme témat, která bychom chtěli financovat. Když jsme se setkali poprvé s panem ministrem financí, tak zaznělo: Dvě třetiny vláda, třetinu si zaplatíte vy jako samosprávy.
Já vám říkám už teď z tohoto místa, že ne. A oni jsou ti, kteří platí daně a jsou zaměstnavateli v této zemi. Skokový nárůst cen, primárně energií, řešila už naše vláda. Projevilo se to jednoznačně, snížili jsme DPH. Němci nezapomínají na své nízkopříjmové obyvatele. Velice rozumným krokem se potom vydali i v otázce veřejné dopravy, kde po dobu tří měsíců zavedou zvýhodněnou jízdenku, která bude na měsíc stát 9 eur. Podobné kroky před Německem zavedlo Polsko. K obdobným krokům - takhle bych mohla pokračovat - se odhodlala drtivá většina zemí Evropské unie. Českou cestou, kterou zvolila tato vláda, je nechat dopadnout následky celého zvyšování cen na české občany. Čili znovu vyzýváme vládu, ať svůj postoj přehodnotí, protože hrozí tady opravdu narušení sociálního smíru.
Děkuji, paní předsedkyně. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu?
Podle názoru SPD je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Mnoho našich domácností se kvůli vládě Petra Fialy propadá do chudoby. Vláda ovšem namísto toho, aby našim občanům pomáhala, opět předvádí pouze neuvěřitelný diletantismus. Tak já bych vás poprosil o klid, protože už se skoro ani neslyším.
Samozřejmě, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou vás vyzývám, abyste se ztišili, aby pan předseda mohl přednést svůj návrh.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL už déle než měsíc není schopen předložit avizovaný návrh na mimořádný finanční příspěvek ve výši 5 000 korun rodinám na děti do 18 let, který stejně chudobu neřeší. Na druhou stranu by příspěvek zvýhodnil rodiny, které pronajímají byty, protože příjmy z nájmů se do limitu nezapočítávají. Jde o tragickou ukázku naprosté neschopnosti ministra Jurečky i celé vlády Petra Fialy. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje či spíše neexistuje. Takže já to znovu zopakuji. Je potřeba pomáhat našim občanům a zároveň ukončit plošnou dávkovou turistiku pro ukrajinské migranty. Česká republika nesmí nahrazovat sociální systém Ukrajiny, který nefunguje či spíše neexistuje. To prosazuje SPD. Současná vláda ale není schopna koncepčního řešení a zatím pouze doporučuje občanům méně jezdit auty, méně topit, nosit dva svetry a vyměnit okna. Kde na to ale občané mají vzít, když nemají peníze? A dostává tak naše občany, podnikatele a firmy do vážných existenčních potíží. A navíc, veškeré problémy svaluje buď na předchozí vládu, nebo na překážející pravidla Evropské unie. Tato vláda Petra Fialy je tou nejneschopnější vládou v naší novodobé historii a měla by okamžitě podat demisi.
Pane předsedo, já vás ještě jednou přeruším.
A nyní bych tento svůj návrh zdůvodnil. Ceny energií a také potravin závratně rostou. Pro naše domácnosti to znamená zaplatit za tyto komodity meziročně o desítky tisíc korun více. ČEZ také aktuálně vykazuje zisk ve výši 60 miliard korun, který by mohl stát, respektive vláda, formou dividend vyplatit jako kompenzace našim občanům. V České republice máme v současné době absolutně nejvyšší ceny energií ze všech okolních států a je to kvůli vládě Petra Fialy, která je neschopná tuto věc řešit. Navíc tento vládní nákup proběhl v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění v režimu nouzového stavu, který toto vládě umožňuje. Česká republika nemá žádnou přímou smlouvu na odběr zemního plynu od producenta, a jsme proto odkázáni na nákupy této komodity od zprostředkovatelů, tedy německých obchodních firem. Za tento stav nese plnou odpovědnost současná Fialova vláda.
Děkuji. S faktickou poznámkou na vaše vystoupení se, pane poslanče, přihlásil pan poslanec Lochman. Paní poslankyně Pastuchová do 18.30 se omlouvá, naopak pan poslanec Navrátil Jiří ruší dnešní omluvu.
Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, pěkné odpoledne. Nebuďme naivní, přece tak to je, všichni si přejeme, aby se vrátili domů. To neví nikdo z nás.
Děkuji kolegům, že mě pár vteřin předtím upozornili.
Mě vážně strašně mrzí, že jste tu nebyl v minulém volebním období, mě to fakt mrzí. Mně se ten váš projev tak líbil. Škoda že jste ho vašemu předsedovi neříkal minulý rok, protože já s vámi můžu i souhlasit vlastně, že některé věci jsou proměnlivé. A teď je všechno plovoucí. Mě to mrzí, že jste tu nebyl.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek, připraví se paní poslankyně Oulehlová. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Oulehlová, připraví se pan poslanec Lang, následuje pan poslanec Lochman.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla reagovat, prostřednictvím pana předsedajícího, na pana starostu ORP, který tady měl věcnou poznámku. Já jsem také starostka ORP. Přesná čísla opravdu nemám.
Nicméně to bohužel je nepřípustné a názor legislativců je celkem jednoznačný. Potom je to samozřejmě informační kampaň, která bude vycházet z reálných čísel toho, jaká je dostupnost školních kapacit v Praze. Je iluzorní si myslet, že to budou vysoké tisíce, že bychom se dostali na nějakých 8 000 lidí, které někam přesuneme z Prahy. To všechno by pomoci mohlo. Ale uděláme maximum pro to, aby se Praze ulevilo. Další nějaké výroky teď nebudu už komentovat.
Nikoho dalšího nevidím do obecné rozpravy, v tom případě obecnou rozpravu končím. O slovo se přihlásili dva poslanci. Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Milan Brázdil a potom pan poslanec Drahoslav Ryba. Já vám také děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, i já budu velmi rychlý. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu číslo 838 s tím, že odůvodnění proběhlo v rámci všeobecné rozpravy. Takže tolik, děkuji.
Moc děkuji za slovo. Já jsem měla možnost komunikovat i s panem ministrem zdravotnictví.
Já se omlouvám, paní poslankyně, ale kolegové, uznávám, že už je pozdější hodina, ale přesto vás požádám o ztišení, aby bylo dobře rozumět, jaké návrhy zaznívají.